Zahajuji další jednací den 26. schůze, všechny vás tu vítám. Tak. Opět pan poslanec Růžička ruší svou omluvu, je přítomen. Poté bychom pokračovali body z bloku zákony prvé čtení. První se hlásil pan předseda Chvojka s přednostním, poté pan předseda Faltýnek s přednostním, poté předseda Bartošek s přednostním.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
A další je přihlášen pan předseda Faltýnek.
Děkuji, pane předsedo.
S náhradní kartou číslo 13 hlasuje paní poslankyně Zahradníková Majerová.
Já mám také návrh na změnu pořadu jednání. Konkrétně se jedná o drobnou novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podle mého názoru je to naprosto nekonfliktní návrh.
Já si jenom dovolím poznamenat, že se jedná o aktuální otázku. K té komisi je to navrženo tak, že tam každá politická strana bude mít svého zástupce. A nevidím důvod, proč její zřízení odkládat. Když si to schválíme, může začít pracovat a budeme mít výsledky.
Já vám také děkuji. Není tomu tak, tak bychom se tedy hlasováním vypořádali s jednotlivými změnami. Víme všichni, o čem hlasujeme. Kdo je proti?
Nyní ještě faktickou poznámku a strhlo to dokonce čtyři faktické poznámky, takže pane premiére, musíte počkat. Pan poslanec Ferjenčík, vaše dvě minuty.
Jen doplním a samozřejmě budu jenom rád, když hnutí ANO začne všude, kde může, dělat také otevřená výběrová řízení a umožní všem se přihlásit. Ať si nastaví podmínky, jaké může, na všechny politicky obsluhované pozice.
Prosím. Prosím, pane předsedo, omlouvám se.
Jsme ve Sněmovně, neřešme hlavní město Praha. Sem to prostě nepatří. V tom není žádný problém.
Děkuji.
Doplním to, co tady říkal kolega Hájek, už nebudu opakovat ta kritéria.
Nyní tedy pan poslanec Kasal.
Navážu na kolegu Nachera.
Nyní tedy pan poslanec Bartošek.
Ještě krátký exkurz do historie. Ale to pozvání tehdy bylo z toho důvodu, aby zákon byl stabilní a neměnil se za dva roky. Aby to byl konsenzus, který bude přijat napříč Poslaneckou sněmovnou, a necháme ho nějakou dobu uvést do života a až po nějaké době řekneme, co nám funguje a co nefunguje. Ale to, co jste předvedli v současné době se služebním zákonem, jde úplně mimo rámec. A jestliže zde bylo řečeno, že jsme byli vyzváni k diskusi - nikým jsme nebyli vyzváni k diskusi, nikdo se s námi nebavil z řad opozice. Politika se do výkonu státní služby nemá míchat.
Připraví se pan poslanec Bartoš, poté pan poslanec Blažek. Nyní prosím pana poslance Bartoše.
Bylo by to hlasování od stolu. A přečtěte si třeba deset let našich publikací ve věcech autorského zákona, protože to není pravda. My jsme zastupovali v právních sporech desítky provozoven. Jestli v něčem Piráti jsou experti, tak je to otázka copyrightu, patentového práva na úrovni Evropské unie. A vedeme soudy i u Evropského soudního dvoru. Prostě tady fakt neplatí podle sebe soudím tebe. Doufám, že budete tedy tím správným partnerem.
Děkuji. Prosím pana poslance Blažka.
Děkuji za slovo. A nemám rád taková ta jednoduchá řešení, nebo jednoduché nálepky. Snad jenom řeknu, v čem je ta příčina u našeho národa. Víte, to jsou lidé, se kterými jsem tak nějak vyrůstal. A těžko by tyto osobnosti - a to jsou osobnosti, protože spousta jejich skladeb zde bude, až my tu nebudeme možná na světě. Tak musím hodně přemýšlet o tom, jestli třeba nemají pravdu a jestli v této věci je dobré jít proti nim. A začínám být přesvědčený, že není. A nebudu to brát jako to, že bych podléhal nějaké kulturní frontě.
Prosím pana poslance Bláhu.
Jak jsem říkal již několikrát, já nejsem spokojen s podobou autorského zákona. Ale vzpomeňte si na sebe, když přinesete do Poslanecké sněmovny nějakou myšlenku, nějaký návrh, nějaký zákon, jak se všichni oháníte: to je moje, to jsme my přinesli, to jsme my zavinili, nebo to my jsme přednesli, to my jsme zařídili. Ale my za to máme ty svoje jistý peníze. Ten autor v okamžiku, kdy se pouští to jeho dílo a není nikde zpoplatněno, tak za to nemá vůbec nic. Jenom to, že to vymyslel. A rozhodně zastávám názor, že bychom měli okleštit tu cestu od toho poplatníka k tomu autorovi. Nemůžou ty peníze ve většině zůstat v těch agenturách. A o to ty poplatky budou menší. Máme digitalizaci. Vy jste v tom odborníci. Tak to navrhněte, jak to celé uděláme.
Děkuji ještě jednou za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, ta debata se ubírá přesně tím směrem, před kterým jsem varoval. A dojí to na všechny strany. Přece tohle není o zpochybňování duševního vlastnictví a nároku na odměnu za něj. To znamená, tam je to už zaplaceno. To je ten problém. Já to musím přetrpět. Ti lidé musejí přetrpět i naše proslovy. Vždyť i my jsme tam okomentovaní. I my jsme odvysíláni ve veřejném prostoru. No tak co? Tak jako prostě zpoplatníme ty naše řeči? A jestli mají umělci problém s tím, že jsou okrádáni těmi agenturami, tak ať si to s nimi prostě vyřídí.
Dovolím si podotknout, že naše projevy jsou ze zákona veřejné a jako úřední díla nepodléhají autorskému zákonu. A nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Obornou. Paní poslankyně Oborná tu má faktickou poznámku. Prosím pana poslance Michálka - s přednostním právem předpokládám.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh zákona není o tom, jestli budeme uznávat nebo neuznávat duševní vlastnictví nebo autorské právo. To tady uznáváme všichni. Tento návrh zákona je o zaměstnaneckých rádiích a televizkách a o tom, že za zaměstnanecká rádia a televizky se musí odvádět poplatky OSA, Intergramu.
Já vám děkuji, pane předsedající. Já znám tři verze toho, jak to celé probíhalo. Nebyl spokojený první pan ministr, ale nepodal žádný podnět náměstkovi pro státní správu. Až byl třetí ministr, a když ten podal návrh na kárné řízení, tak běželo. A ten náměstek pak sám odstoupil. Kolik jsme měli státních tajemníků? Kolik z nich zůstalo na svých místech? Někteří si řekli "nestačíme na to", jiní opravdu třeba po dohodě s ministrem odešli. Není pravda, že jsou tam zablokovaní. Dostálová velmi pěkně vystoupila a řekla "ale to se přece netýká těch nižších úředníků". Ale ten, kdo je tím pilířem, tou hrází, kdo je má chránit, je právě ten státní tajemník. A tomu chceme dát politický obojek. Proto to bude dopadat na celou tu hierarchii státní správy. Proto za to tolik bojujeme, protože chceme, aby státní správa byla oporou právního státu. Proto to má takový význam. Já vám moc děkuji za pozornost a věřím, že zvážíte hlasování.
Já také děkuji.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi také krátkou reakci. To je jedna věc. Tuším, že to byl pan poslanec Výborný, který mi tady položil dotazy, v principu dva. Čas nám to ukáže.
V hlasování číslo 44 bylo přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 113, proti 62, jeden se zdržel. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali v původním sněmovním znění. Já vám děkuji. Otevřu další bod, kterým je Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do pošty.
Mě hlavně baví ta vystoupení zástupců KDU-ČSL. My jsme úřednická vláda. Schillerová není člen hnutí, Nováková není člen hnutí, Ťok není člen hnutí, Kněžínek není člen hnutí, Vojtěch není člen hnutí, Dostálová není člen hnutí, Metnar není člen hnutí! Tak o čem tady mluvíte, prosím vás? V tom jste vyrostli - tradiční demokratické strany! Co bylo první, pane kolego Bartošku? Pamatujete? Stabilizace. Stabilizace vašich lidí, co tam nalezli! To je ta stabilizace! Proto se čekalo dlouho, abyste to potom zabetonovali. To byl náš jediný nominant v koaliční vládě, ano, KDU-ČSL. Všude jste chtěli mít své náměstky přece! A tam, kde jste měli ministry, tak tam ti vaši nalezli. A pořádně! Za nás nikdo nikam nelezl. My jsme neměli žádné lidi, protože my jsme hnutí, my jsme otevření. My jsme ti, kteří depolitizovali státní správu. My jsme ji depolitizovali. Tak někdo to tu říkal. Já silně pochybuji, že za hnutí ANO je nějaký náměstek. Já o tom nevím. Silně o tom pochybuji. Silně. Tak o čem tady mluvíte prosím vás? A co ten váš pan předseda Bělobrádek? Já jsem ušetřil 31 milionů. A když se ptáte na Závodského, tak ten zákon o hazardu, ano, já jsem ho prosadil. A pan Závodský nebyl schopen udělat IT systém za dva roky. Ale státní tajemník, který tam byl zabetonován devět měsíců, tak proti vůli ministra si ho tam vrátil. Takže to jsou ty vaše stabilizace. Deset let vám to trvalo, než vám vaši tam nalezli, byli tam, tak teď jsme to mohli celé uzavřít. Já jsem si nikde nikoho nevzal z hnutí ANO, ani na Úřad vlády. Jednu sekretářku, asistentku. Není členem hnutí ANO. My jsme to hnutí, které depolitizovalo státní správu, protože máme ve vládě úředníky. A pokud pan předseda Fiala tady porovnává, že už to bylo, tak já tomu nerozumím. Já jsem nevěděl, že rektor Masarykovy univerzity je úředník, když tedy porovnává sebe s paní Schillerovou, která dělala 25 let ve finanční správě, nebo s panem Kněžínkem, který tam dělá také strašně dlouho. My máme ve vládě lidi, kteří tam jsou nominováni hnutím, ale nejsou členové hnutí. Nejsou. A my s tím bojujeme a nechť mi někdo řekne, kam my jsme dávali nějaké naše nominanty. A hlavní důkaz toho je, že ve vládě nejsou členové hnutí, většina nejsou vůbec, takže já nechápu vůbec, o čem mluvíte. Deset let vám to trvalo. Takže my jsme to vůbec nechápali od počátku, jak to bylo. Nechceme měnit. My chceme mít ve státní správě kvalitní úředníky.
Prosím.
Pane premiére, my jsme se asi hluboce nepochopili. Tady nemá být rozhodující to, kdo má ve státní správě jakou stranickou příslušnost. To jsem nikdy nezkoumal. Takže prosím, kde máte ty lidi, o kterých mluvíte, že já jsem to tam někde pozobsazoval lidmi z KDU-ČSL? To má být o tom, jestli lidé dělají svoji práci dobře, a jestli právě proto, že ji dělají dobře, nestranně a věcně, se občas někomu neznelíbí a ten dotyčný toho člověka může jednoduše odstranit jenom proto, že se na něj špatně podívá. A Ondřej Závodský, pokud jste s ním byl nespokojen, předpokládám, že jste mu nedával poslední dva roky odměny, že jste nezdůvodňoval, proč mu ty odměny dáváte. Já si pamatuji, jak jste ho opakovaně chválil i veřejně, na veřejných fórech jste říkal, mám bojovníka proti korupci, je výborný, má hendikep a je skvělý, dělá dobře svoji práci!
Aniž bychom rozpoutali debatu a promluvili si o tom, jak autorský zákon vlastně je, tak uděláme pozměňovací návrhy a vrhneme se do změny. Zazněla tady i řada věcí, které nejsou pravda. Ale o tom já mluvit nechci. Já chci mluvit o tom, že určitě autorský zákon je potřeba změnit. Ale je potřeba rozpoutat debatu odborníků, těch lidí, které to zasahuje, kteří o tom něco vědí, a ne to dělat tady z lavice, jako to chceme dělat. Takže já to rozhodně nepodpořím.
Děkuji za slovo. Potřebujeme nějaký čas na poradu, určitě chceme dneska hlasovat. A po ukončení rozpravy, abychom mohli zvážit všechny argumenty, které v té rozpravě zazní. Kultura nemá zas tolik zákonů, že by tady na každé schůzi měla pět zákonů. Paní ministryni nebudu trápit, to nemá žádný smysl, ona přečetla pravděpodobně materiál, který připravil ministr kultury, ale takhle se nedá seriózně debatovat o tom, která z těch dvou verzí je lepší. A u jednoho z nich tady ministr kultury prostě chybí.
Děkuji. Dobře. Nyní prosím pana poslance Pávka, připraví se pan poslanec Bartoš.
To je ten problém. To nejsou ti živnostníci a provozovatelé těch malých provozoven.
Já také děkuji. A prosím pana poslance Bartoše.
Jsou to ti nejvíc hrající umělci, kteří skutečně na ty peníze dosáhnou. Neshazujte v každém svém projevu práci těch, kteří navrhují legislativu. My fakt nejsme lidi, kteří sedí tady a vymýšlí si zákony, píšou si je někde na stole. Ty pozměňovací návrhy reflektují realitu autorského zákona a mezi Piráty je řada odborníků na autorský zákon.
Já jenom chci říct to, že pokud chceme něco změnit, a kvalitně změnit, tak bychom to neměli uspěchat. A rozhodně jestli nám dneska přišla nějaká změna, o které jsme se dozvěděli včera nebo předevčírem, tak jsme nad ní nemohli dlouhodobě rozpoutat nějakou debatu. Tím rozhodně nejsem nadšen. Ale rozhodně nepodporuji to, že od stolu rozhodnu, že to bude takto, nebo takto. A věřte tomu, že ty věci jsou daleko složitější než jenom to, že se někde sejdeme na klubu a pohovoříme si o tom.